Nevím, co včera říkal na mandátním a imunitním výboru. Takže pokud tu informaci pan předseda klubu ANO od pana Růžičky nemá, já bych tedy poprosila, abychom procedurálně hlasovali o přerušení do přítomnosti ministra spravedlnosti, protože jak jsem tady řekla několikrát, myslím si, že ministr spravedlnosti by měl být přítomen při projednávání takovýchto věcí. Nejsou to pouze formality!
Děkuji. Dovolím si podotknout, že pan ministr Pelikán je omluven na celý den a důvod tu nemám. A nyní mám tady nějaké faktické přihlášky, ale zaznamenal jsem návrh, abychom procedurálně hlasovali o přerušení rozpravy do přítomnosti pana ministra, takže asi svolám kolegy a zahájil bych hlasování, pokud nechceme odhlásit. Prosím, přihlaste se. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl zamítnut, takže budeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.
Tak my jsme tady celou dobu diskutovali, pan ministr spravedlnosti tady nebyl a žádný takový požadavek tady vznesen od vás nebyl. Pokud jsem si dobře vzpomínal, tak téměř celý klub byl proti vydání pana docenta Svobody. Pan docent Svoboda tady sedí, také se k tomu nevyjádřil. Mně to přijde teď jako dejte nám prst a my chceme celou ruku. Jestli jsou nějaké otázky, tak to měli vznést vaši poslanci v mandátovém a imunitním výboru a já teď tomuto opravdu deset minut po nevydání pana docenta Svobody skutečně nerozumím!
Nyní je s faktickou přihlášen pan poslanec Okleštěk.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl vystoupit s tím samým, co přišel Patrik, protože mám pocit, že pan ministr tady nebyl, ani když jsme projednávali případ pana docenta Svobody, a nikdo s tím problém neměl. Myslím si, že bychom měli měřit stejným metrem. A co se týče projednávání na mandátovém a imunitním výboru, jsem členem, projednali jsme všechno, co bylo potřeba, a dokonce jsme se vzácně shodli.
Jestli panu Nacherovi není něco jasné, tak ať se zeptá některých zkušenějších kolegů. Já nejsem tady od toho, abych ho tady já něčemu vyučovala. Rozdíl mezi tím, kdy tady jsme projednávali věc, která se týká pana Svobody, a velmi mě tedy překvapuje, že vy to spojujete. Vy jste tedy očekávali, když jste nevydali Svobodu, že vám tedy nebudeme vydávat Růžičku? Stejně tak pan kolega Okleštěk? Tohle skutečně spojujete? Já to tak tedy nemám. Ale pan kolega Svoboda tady celou dobu seděl. Takže na půdě této Poslanecké sněmovny již pan Svoboda v této věci velmi podrobně hovořil. Takže skutečně jsem velmi nemile překvapena z toho, že tyto dvě kauzy vy spojujete a máte pocit, že to je něco za něco. Nezlobte se na mě, hovořila jsem tady o nějaké politické kultuře. O nic víc.
To znamená, skutečně z mého pohledu ten návrh není hlasovatelný, to tady už bylo řečeno. Na druhou stranu neplatí ta čísla, co tady byla řečena. Na lékařské komoře je v ověření asi 4 000 žádostí. To znamená, ten systém funguje. A to bych tady chtěl říci. Samozřejmě to, co jsem já říkal, že celý ten proces je trošku se zpožděním, tak to je ten důvod, proč jsem navrhl, aby se odložily vlastně ty sankce. Samozřejmě ty případy se dějí, je to v řádu stovek případů ročně, kdy pacienti zemřou v důsledku špatné preskripce, v důsledku toho, že jsou jim předepsány léky, které jdou navzájem proti sobě. A to ten lékový záznam má odhalit. A ta data tam budou pouze ve chvíli, pokud ten systém bude povinný. On ji přináší. Takže lékař vlastně dneska neví, když předepíše určitý lék pacientovi, jestli pacient si skutečně ten lék vyzvedl a jestli je to ten lék, který lékař předepsal. To znamená, jdou, tráví tím několik hodin času, když jdou do té ordinace, tam opět tráví hodinu dvě v čekárně, než na ně přijde řada, aby jim lékař za minutu předepsal recept a pak šli domů. Když se podíváme vůbec na elektronizaci zdravotnictví v České republice, tak skutečně v rámci Evropy jsme na chvostu. Za námi je možná Rumunsko v nějakých průzkumech.
Další faktická poznámka pana poslance Rostislava Vyzuly. Prosím, pane kolego, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. To je velmi závažná věc! My nechceme, aby byl zákon porušován. Proto jsou tady určitá opatření, která vedou k tomu, že ti lékaři nebudou nějak postihnuti. Jedno je právě ta vyhláška, o které bylo řečeno. správní řízení přestupková proti tomuto zákonu se pozastavují. Takže lékaři nemusí mít strach, že by porušovali zákon. To je jedna věc. Dokonce citoval některé příklady.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem rád, že mi pan kolega Plaček odpověděl. Jestli to je jenom jeden příklad, tak tam to opravdu může být tím připojením. Takže nemůžeme zobecňovat z jedné ambulance pro všechny specialisty.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.
Já řeknu jednu jedinou věc. My lékaři jsme tady prezentováni jako nějaká skupina osob, která brzdí elektroniku v této zemi. Problém, proti kterému my protestujeme, je to, že tento elektronický recept nepřináší nic nového. To, co já dělám, budu teď dělat a vyleze mi jiný papír. A já bych chtěl, aby ten papír něco přinášel. A proto mi vadí, že to stálo stovky milionů a je to totéž, jako když já na svém počítači napíšu recept, vytisknu ho a dám ho pacientovi. Já ho nepíšu, píše to ten počítač. Pro nás to není žádný technický problém. Pro nás je problémem to, že to neplní funkce, které to mělo dělat.
Ještě než dám slovo panu senátoru Plačkovi také k faktické poznámce, požádám sněmovnu o klid!
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Já vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Vyzulovi. Já jsem pouze hovořil o tom, v jaké jsou situaci. Opatření se provádějí, ano, ale bohužel pozdě. Probíhají v době, kdy už je zákon účinný. Další ohlasy, prosím, v dalších médiích najdete. A možná pro tuto chvíli asi vše.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Klaus v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dětská doktorka, pediatrička, naší Elinky mi říkala - prosím vás, odložte to nebo zrušte to, je to šílené. Druhý příklad. Moje přítelkyně byla u lékaře, profesora kliniky, byla vyšetřena. Píše: Nezodpovědný experiment s povinnými elektronickými recepty uvrhl naše zdravotnictví do chaosu.
Děkuji panu poslanci Klausovi. Nyní dvě faktické poznámky - pan poslanec Jakub Michálek a poté pan poslanec David Kasal.
Já jsem na to chtěl navázat, protože jsem měl úplně stejné problémy, jako měli známí mého předřečníka. Opravdu si myslím, že se to nasazení úplně nepovedlo. Ale byl bych rád, abychom nediskreditovali celý proces digitalizace.
SPD nechce obnovit základní vojenskou službu. SPD chce zavést osmitýdenní základní vojenský výcvik pro odvedence, a to na základě dobrovolnosti.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych reagoval na tu informační válku. Nicméně konflikty v Sýrii, konflikty na východě Ukrajiny nebo konflikty v Afghánistánu nevyhrávají pouze informace. Pokud budeme to rozhodnutí odkládat, tak tím ve středním horizontu, čili pěti, deseti let, budeme ohrožovat bojeschopnost Armády České republiky jak v kontextu naší koncepce obrany České republiky, tak v rámci NATO.
Tak tím nám skončil první blok faktických poznámek a přicházejí na řadu přednostní práva. Takže nejprve pan předseda Stanjura, poté paní ministryně Šlechtová.
Svobodně jsme si ho vybrali, v demokratické tajné volbě jsme ho zvolili. Očekával bych, že jako první bude podporovat tento zákon. Bohužel ne. A podle mě jenom z politických prestižních důvodů, protože ty politické argumenty, které tady uvedl, tak neobstojí, když použiji politicky korektní slovník. Pane zpravodaji, kolik činí mandatorní výdaje celkově? Nemyslím na obranu. Nezkoušíme se, já to hned odpovím. A nám tady někdo tvrdí s vážnou tváří, že dvě desetiny procenta HDP je něco, co by svazovalo vládu. Mluvili o tom mnozí kolegové už předtím. Tak zase taková řečnická otázka. Jaká byla bezpečnostní situace v roce 2010 ve světě, v Evropě a v České republice? Ale to, že můžeme hodnotit, kdybychom chtěli - já nechci -, minulé volební období, to není tak dávno. Navíc když vlastně jedno hnutí pokračuje v tom, že má na starosti resort obrany. To, že to rozpočtuji, neznamená, že to v tom roce musím utratit. A jsme si vědomi složitosti akvizičního procesu. Právě proto mají být zákonem určeny výdaje. Úplný nesmysl, že se do konce roku musí utratit a že nebudou efektivní výdaje. V rozpravě zaznělo, že vnitřní deficit armády je 500 mld. korun, od jednoho z kolegů. Někdo říkal stovky miliard korun. A současně jiní kolegové říkají: Pokud tam zvýšíme výdaje, tak to bude neefektivní. Takoví ti peacemakeři, kteří říkají "Na co máme vlastně tu obranu?" - ti jsou velmi nebezpeční. Já vím, že to nemyslíte zle, ale je to nebezpečný přístup. A bude se tam přesouvat. A jsou tam potřeba velké finanční prostředky, ale dlouhodobě. Protože to není jako nákup zbraní. Tady si musíte vybudovat zejména personální zajištění toho, aby to fungovalo správně. Takže musíme to vidět v celém kontextu. Slyšeli jsme, že minulá vláda se zavázala do roku 2020 mít 1,4 % HDP a toho se pořád drží jako mantry. Já tomu nerozumím. Tak to pusťme! A ani ti nám nepomohli to vůbec prosadit na program jednání. A co bude dál? Přijdete s lepším, komplexnějším, vládním, propracovanějším návrhem? No ale proto máme druhé čtení. Pan kolega, pan docent Svoboda, je stíhán za politické rozhodnutí a já jsem přesvědčen, že za politické rozhodnutí máte nést politickou odpovědnost. To nebylo rozhodnutí pana poslance Svobody. To bylo rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, jestli se nepletu. To mi přijde úplně absurdní. A to je kriminalizace politického rozhodnutí. To tak přece vůbec není. Pokud máme pochybnost - a pro mě je to systémový přístup.
Hodně toho řekl už pan předseda našeho poslaneckého klubu, ale ještě jednu věc bych podtrhl. A je naší odpovědností se tomu postavit všemi silami. Odváží se ten starosta o něčem rozhodovat? A jde to dál. Kdo bude chtít být ředitelem zoologické zahrady, bude se bát vypsat nějakou veřejnou zakázku. Kdo bude chtít být ředitelem knihovny, ředitelem školy?
Děkuji panu místopředsedovi Fialovi a na další faktickou poznámku prosím o vystoupení pana poslance Ivo Vondráka.
Děkuji. Politika je proces rozhodování a já bych chtěl říct, že více hlasů neznamená více pravdy. Tak abychom si uvědomili, když vydáváme lidi a rozhodujeme o osudech lidí, tak bychom toto měli mít nějakým způsobem na paměti.
Další faktická poznámka, pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.
On to tady řekl pan místopředseda přede mnou a další velmi správně. Měli bychom toto zvažovat. A připomínám, že imunita tady není definována doživotně. To znamená, ta věc neskončí automaticky, bude pokračovat po skončení výkonu mandátu, ale my teď vydáváme nějaký signál a říkáme, že tady není možné omezovat politický mandát, který tady vznikl volbami.
Myslím, že problém naší společnosti je spíš v tom, že právě politici nejsou odpovědní za svá rozhodnutí. A ten váš argument, že by se lidé nehlásili do těch veřejných funkcí, je zcela mylný. Zájem o veřejné funkce nikdy nebyl tak velký, jako je v posledních letech. V některých případech je to naštěstí odradilo od toho, aby udělali nějaké velmi špatné rozhodnutí. My rozhodně takové věci dělat nechceme.
Děkuji za přesné dodržení času. A teď tady mám smršť faktických poznámek. Takže jako prvního mám přihlášeného pana poslance Pavla Blažka, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.
Ta debata je celá o tom - a teď řeknu jednoduchý příklad. Paní profesorka Válková tady řekla nějaká čísla. A já vám garantuji, že ti, kteří tyto lidi vláčeli celé ty roky, těm se nestane vůbec nic, tam není žádná odpovědnost. My máme aspoň nějakou. Máme omezený časový mandát. Těm se nestane nic. A v tom je ten problém.
Tak děkuji, pane poslanče. Takže pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Na starostu obce Lipno, který byl opakovaně stíhán za rozhodování, které jako člen rady a zastupitelstva učinil.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání? Budeme hlasovat o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro.
Děkuji za slovo. Tato směrnice požaduje zajistit správcům daně přístup k vybraným údajům, které dnes o klientech a obchodních transakcích shromažďují banky a jiné finanční instituce a řada dalších ekonomických subjektů v rámci boje proti praní špinavých peněz. Podle směrnice DAC 5 mají být tyto údaje správcem daně využity v rámci výměny informací při mezinárodní spolupráci při správě daní. Předložený návrh zákona kromě toho předpokládá získávání a využití těchto údajů též v rámci tuzemské správy daní. Důvodem je snaha nečinit v otázce přístupu k informacím potřebným pro zamezení daňových úniků rozdílu mezi tuzemským a zahraničním správcem daně. Považuji za velice nutné zdůraznit, že návrh nezakládá správcům daně žádné nové kontrolní kompetence a nestaví je do pozice orgánů, které by měly řešit problematiku boje proti praní špinavých peněz. Návrh pouze implementuje požadavek evropské směrnice na to, aby měl správce daně možnost získat údaje, které povinné osoby o svých klientech shromažďují na základě vybraných článků směrnice upravující problematiku boje proti praní špinavých peněz. Přístup k drtivé většině těchto údajů má správce daně už za současné legislativy. Navrženou změnu je tak možno vnímat spíše jako doplněk stávajících pravomocí. Nadále bude platit, že správce daně může získávat pouze ty údaje, které si nemůže opatřit sám z evidencí a registrů, do kterých má přístup, typicky centrální evidence účtů, klasický příklad, anebo od jiných orgánů veřejné moci. Navíc může požadovat pouze údaje potřebné pro správu daní, jimiž povinné osoby reálně disponují. Nikdo tak nebude nucen shromažďovat o svých klientech cokoliv nad rámec současných povinností. Diskutovaným tématem v rámci legislativního procesu byl dopad návrhu zákona na příslušníky profesí, které se mimo jiné podílejí na poskytování právní pomoci, tedy na advokáty, daňové poradce, notáře, auditory a soudní exekutory.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo.
Ptám se, kdo je pro.
Jenom abyste věděli, jak to funguje.